My jsme ještě před jednáním vlády informace o tom, co je obsahem té smlouvy, dávali i kolegům z opozice. Bylo jasné, kdy to na tu vládu jde, i jsem informovala prostřednictvím vašeho kolegy, pana poslance Vícha, že by to mělo jít na vládu v měsíci dubnu. Takže nic takového není pravda. Také jsem to tady včera říkala. Změna ústavy tady leží někde v nějakém druhém čtení, já sama jsem do toho načetla pozměňovací návrh, aby ta případná změna článku 43 platila až od nového volebního období, tedy aby se Sněmovna jako suverén, respektive Parlament jako suverén rozhodl, jestli chce nové vládě, která vzejde z řádných nebo mimořádných voleb, dát tuhle pravomoc. To je všechno. To přece je fér. Teď když tedy navážu na to, co tady říkal pan kolega, pan poslanec Vích, že bychom tedy recipročně my měli poslat nějaké naše české vojáky do Spojených států amerických. Takový požadavek jsem zatím nezaznamenala a myslím si, že ho asi ani nezaznamenám, a přijde mi to tedy spíš humorné, než že by to bylo myšleno vážně. To, že ta dohoda DCA neupravuje počty? To je přece v pořádku. Vždyť tady nejste týden. Projednáváme mandáty, jak ty vysílací, tak ty přijímací. Takže tady nikdy nebude počet a v žádné DCA není počet, protože když ta ústava je podobného charakteru, jako je naše ústava, tak o přijímání nebo vysílání vojáků rozhoduje Parlament. A je to tak zcela dobře a myslím si, že nikdy ani nebyla vůle na tomto něco měnit. To, že pana kolegu Vícha překvapuje délka toho působení? No že vás nepřekvapilo, když jste tady hlasovali pro ty Brity? Že vás nepřekvapilo to, že tady hlasujete vlastně pro desetiletý pobyt u BMATTu ve Vyškově? To vás nepřekvapilo? To vás překvapuje teď? Takže vůbec ta vaše věta, že všichni tady z SPD říkáte, že jste proti jakémukoliv tady pobytu vojáků jakýchkoliv, tak to neplatí. Že teď se vám to nehodí, tak teď budete tady říkat, že tedy zrovna Američany ne? Brity ano, Američany ne? Podívejte se na to hlasování. Vždyť jsem vám tady ta jména včera četla. Takže vy to uplatňovat v Americe můžete, ale Američané v Čechách to uplatňovat nemohou? To, že nebudou platit za základny? To jsem taky zmiňovala včera. Je to pro vás málo času na to se s tou smlouvou seznámit? Já si myslím, že tady v rámci nějakých čtení a projednávání zákonů toho času míváme mnohem méně. Tady jste měli luxusní čas téměř měsíc. Dovolte mi ještě reagovat na to, co tady zaznělo včera od pana předsedy poslaneckého klubu Fialy a dneska to v nějaké jiné modifikaci vlastně zopakoval i kolega Vích. Moji kolegové oslovili své maďarské protějšky a závěr je takový, že to není pravda. K maďarské DCA z roku 2019 žádná interpretační doložka nevznikla. Proč nám tady lžete, kolegové? Rovněž tvrzení pana Fialy, že si Maďaři vymínili, že velitelem americké základny v Maďarsku bude vždy maďarský důstojník. Vždyť to je legrační. Vy jste to tady řekl teď taky, a to jste plukovník v záloze! Protože když to řeknu na naše poměry, tak pokud bychom se dohodli, že Američani budou třeba mít nějaký sklad v Čáslavi, tak samozřejmě že Čáslav bude i nadále základnou Armády České republiky a jejím velitelem bude příslušník Armády České republiky. Jak vás vůbec mohlo napadnout něco jiného? Tak tady jen abychom si také ujasnili: česká DCA nemá nic o strategickém dialogu s USA jako ta slovenská, protože my už máme takový dialog založený mnoho let. Takže je zcela zbytečné, aby to bylo řešeno v té smlouvě. Podle DCA musí Spojené státy respektovat suverenitu a právní závazky České republiky, které se týkají též zákazu šíření zbraní hromadného ničení a dalších mezinárodně zakázaných zbraní a prostředků. To už tady opakuji to, co jsem vám říkala v tom předešlém vystoupení.
Děkuji, paní ministryně. Ano, takže nejprve odbudeme faktickou poznámku.
Bohužel, Andrej Babiš neříká pravdu. A každý z vás si může teď kliknout do Googlu a i v mainstreamových médiích, což jsou třeba Novinky.cz Jsou tam americké vojenské základny - jak v Bulharsku, tak v Rumunsku - a američtí vojáci tam páchají kriminalitu. Je to i na českých mainstreamových serverech, například Novinky.cz několik článků. Andrej Babiš neříká pravdu, není to triviální smlouva. Tato smlouva umožňuje pobyt amerických vojáků a americké základny v České republice. A SPD říká jasné ne cizím vojákům, ať jsou z východu, nebo ze západu, ne cizím vojákům v České republice, ne cizím základnám v České republice.
Prosím, máte slovo.
A my právě patříme, máme ten velký dar a to velké štěstí, do rodiny svobodných národů, tak je zcela přirozené při velikosti naší země, že vstupujeme do spojenectví s lidmi, kteří smýšlejí podobným způsobem, se společnostmi demokratickými a svobodnými, a je to tak zcela v pořádku. Jde o bezpečnost našich občanů. SPD to pořád opakuje jako takovou mantru. A právě tu bezpečnost je možné v současném širokém světě, tak složitém, zajistit jedině spojenectvím s ostatními demokratickými zeměmi. To je ten základ. A naše spojenectví s demokraciemi v čele se Spojenými státy americkými je v tomto smyslu naprosto přirozené a naprosto v pořádku.
To byla poslední faktická poznámka a nyní je do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Rudolf Salvetr. Prosím. A připraví se pan poslanec Metnar.
V roce 1984 koncem léta jsem spolu se svými kolegy studenty, dějepisáři, zeměpisáři odjel na půlroční studijní pobyt do Volgogradu. První střet s realitou nastal na hranicích v Brestu. Zavřená kupé, zavřené průchody ve vagonech a vyndání věcí na půl roku. Příjezd do Volgogradu znamenal nafasování lístků na základní potraviny na měsíc, což nikdo z nás také neočekával, a o špiclování během studentských večírků snad mluvit nebudu. Pravda, ne vždycky se nám podařilo dojet, kam jsme potřebovali, protože město bylo vojenské, bylo zavřené, tak vás někde vysadili. Ale s tím se vyrovnáte velmi snadno. To, kdy my brbláme, že neteče teplá voda, tak on počátkem listopadu neřeší. Nikdy nepochopili a nebyli schopni přijmout myšlenku, že to pro nás žádná bratrská pomoc nebyla a že nás nepřijeli zachránit. Naprosto stejně přátelští a rozdělili by se, ale naprosto neústupní ve věcech, o kterých jsem mluvil. Ten dotaz padl hned první den, co si o něm myslím a jak na něj nahlížím. Patřil jsem v rámci Zastupitelstva Plzeňského kraje k jeho podporovatelům. Pro starší překládat nemusím, mladší z kontextu pochopili také.
Za třetí. Článek 11. Pohyb letadel, plavidel, vozidel. Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA nebo výlučně pro ně mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky a opouštět ho za podmínek respektování relevantních pravidel pro bezpečnost, ochranu a pohyb v oblasti letectví, vnitrozemské plavby a pozemní dopravy. Na palubu takových letadel, plavidel a vozidel nebude možné bez souhlasu Spojených států amerických vstupovat nebo je podrobovat prohlídce. V každém případě veřejnost nebude informována o typu zbraní a munice Armády Spojených států amerických dislokovaných na území České republiky. Předpokládám, že to bude tajné. Otázka zní, jestli budou informovány naše zodpovědné orgány, kterým smlouva poskytuje velmi omezené možnosti kontroly při skladování ve zvláštních případech a nikoliv při převozu. Občané se obávají, že vojenské síly Armády Spojených států amerických se mohou angažovat na našem území ve prospěch podporovaných politických nebo názorových sil. Pokoušel jsem se tam hledat něco, co by to potvrzovalo. Při plném respektování suverenity České republiky jsou ozbrojené síly USA, dodavatelé USA, čeští dodavatelé, závislé osoby a další osoby podle vzájemné dohody oprávněny k nerušenému přístupu a užívání dohodnutých zařízení a prostorů pro účely... A pro takové účely, na kterých se strany nebo jejich výkonné orgány dohodnou. Ale říkám, já rád si to nechám vysvětlit a vyvrátit, že ty mé obavy a obavy těch občanů jsou neopodstatněné. No a teď jsou tady ty nešťastné základny Spojených států amerických. Strany budou dohodnutá zařízení a prostory užívat společně a budou k nim mít společný přístup, s výjimkou těch dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly výkonnými orgány specificky určeny k výlučnému přístupu a užívání ozbrojenými silami USA. A teď, co to je, ta dohodnutá zařízení a prostory? Za účelem podpory těchto činností a účelů opravňuje Česká republika ozbrojené síly USA, aby kontrolovaly vstup do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly poskytnuty k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA. Takže z mého pohledu má pan premiér pravdu. Nebudou tu základny Spojených států amerických, ale dohodnutá zařízení a prostory. A kdo najde rozdíl kromě názvu, tak budu rád, pokud mě doplní. Já samozřejmě chápu, že ta dohodnutá zařízení budou obsazena vojsky Spojených států amerických někdy v budoucnu, ale vzhledem k té situaci bezpečnostní, která je, tak se dá očekávat, že se to stane. A pak z mého pohledu tedy, ať už to nazveme, jak chceme, dohodnutá zařízení nebo základny, prostě budou to prostory, kde budou umístěna americká vojska.
Pardon, omlouvám se, paní ministryně, máme tady ještě faktické, tak musíte vyčkat. S faktickou poznámkou pan poslanec Horák, poté pan poslanec Žáček.
Dámy a pánové, já bych taky krátce reagoval. Ona zaznívá nejenom dnes, ale i včera právě spousta dezinformací. Tady dva dny zaznívají informace, že tady budou umisťováni vojáci, budou tady vznikat základny. A není to pravda. Takže ty dezinformace, ty právě vznikají tady a ti důvěřivější a citlivější lidé na ně reagují a toho se právě obávají. Samozřejmě že se jedná o smlouvu technickou, která upravuje jisté technické a právní specifikace, které v současné době již funguji. To je přece takový nesmysl! Kde jsou ty řeči? Je nějaká omluva? Zazní to? A myslím si, že to strašení lidí není fér.
Další faktická, pan poslanec Žáček, poté pan poslanec Zlínský.
Samozřejmě vaším prostřednictvím. A co vám jediné hrozí, je, že veřejně budete označen za šiřitele hlouposti, šiřitele dezinformací a šiřitele bludů, kterými se snažíte ovlivnit naši veřejnost. A my se s tím musíme samozřejmě nějakým způsobem demokraticky konfrontovat a vyvrátit to vzhledem k tomu, že přece jenom nějaký vliv na veřejnost máte.
Vážení kolegové, kolegyně, já samozřejmě chápu, že ta smlouva je jakási technikálie, která má umožnit pobyt amerických vojsk u nás. Já to chápu.
Další z těch závažných principů je větší vymahatelnost práva. Dáváme mnohem větší důraz na to, trestat přestupky na místě. Víme i ze zkušeností ve světě, že postih přímo na místě v případě dopravních přestupků má největší efekt a nejvíc dopadá právě na nedisciplinované řidiče a na řidiče, kteří se nechovají odpovědně. Zároveň spolu s tím návrhem, který přináší celou řadu změn - ty základní principy jsem zmínil - přinášíme i několik významných zjednodušení z hlediska administrativy. Pokud dnes uspějeme, tak řidiči v České republice od 1. ledna příštího roku nebudou muset na území České republiky vozit s sebou řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Je to další z významných kroků směrem k digitalizaci a směrem k přívětivějšímu státu. Nebudu zmiňovat všechny pozměňovací návrhy, ale k několika z nich se přece jen ještě vyjádřím. Chci zmínit jako jeden z klíčových pozměňovacích návrhů také možnost poskytnutí a jednoduššího parkování pro poskytovatele terénních sociálních služeb. Zmíním ještě konkrétní návrhy, které vzbudily následně poměrně strmou odezvu, a velmi nespravedlivou. Jedná se o možnost dojet na místo určení pro vykládání řidiči vozidel nákladní dopravy v dobách zákazu jízdy. Ten návrh sledoval jedno podstatné, aby řidiči, kteří mají nad sebou celou řadu velmi přísných pravidel, jejich čas řízení je zaznamenán v tachografu a jsou povinováni dodržovat jak denní přestávky v jízdě, tak týdenní, aby v okamžiku, kdy se doprava v Evropě komplikuje, tak aby mohli za rodinami zejména v pátek dojet prostě bez dalších nesnází. S ohledem na to, s jakými překážkami bojují, tak je to opatření, které by žádným způsobem dopravu v České republice nezkomplikovalo. Máme dost věcných důkazů, které míří k tomu, že by se jednalo maximálně o stovky vozidel, a ve skutečnosti by to skutečně znamenalo jen zmírnění těch negativních dopadů dopravy na profesionální řidiče. Zároveň, pokud se ta debata rozšířila i na to, zda tím návrhem nenahráváme dopravcům, nenahráváme větší nebezpečnosti na silnicích, tak chci jasně deklarovat, že spolu s policií dáváme dohromady dalších - nad těch současných 22 úseků zákazu předjíždění kamionů - dalších 30 úseků, kde tohle pravidlo bude platit pro zvýšení bezpečnosti. Zároveň zmíním, že v konsolidačním balíčku je také načtena úprava, která k tomu významně přispěje, protože výnos ze sankcí za přetížené kamiony se pro obce a města s rozšířenou působností posouvá z 15 na 30 % jako jeden z klíčových prvků. Zmíním ještě jeden pozměňovací návrh s tím, že vím, že také naráží na odpor u části veřejnosti a také v Poslanecké sněmovně. Tohle je věc, kterou by logicky obstarali oni, protože nesou za kvalitu veřejné dopravy odpovědnost. Je to příspěvek k tomu, aby se Česká republika přiblížila praxi v ostatních státech. Je to výrazný krok k tomu, abychom nepřicházeli zbytečně o životy na silnicích. Je to významný příspěvek k větší bezpečnosti silničního provozu. Je průsečíkem odborné debaty na úrovni Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, je výsledkem debat s mnoha odborníky. Řada těch pozměňovacích návrhů přináší například i rozumnou reakci na podmínky v autoškolách a zjednodušení některých postupů právě v případě autoškol. Naše snaha je představit ten zákon v následujících měsících tak, aby skutečně i informace, které teď v tom čase k lidem doputují, tak samy o sobě budou mít významný efekt, významný účinek na chování řidičů na českých silnicích. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Nyní tedy jako první je přihlášena paní poslankyně Zuzana Ožanová. Dále se hlásí pan poslanec Stanislav Blaha.
Já jsem při jednání s panem ministrem říkala, že by bylo vhodné, aby se sdílené zóny omezily v tom smyslu, že by neměly být na silnicích. Všichni uvádějí příklad u Palladia tady v Praze. Ale tam máte jenom chodce a tramvaje, a i tak, když jezdím tou tramvají, případně jsem tam jako chodec, není to úplně přehledná a bezpečná situace. Je to čistě z technického hlediska, protože se nedomnívám, že by tramvaje měly být zahrnuty ve sdílených zónách. Nebudu až tak rozebírat návrhy, které jsem podala já, budu mluvit trošku obecněji. Většina lidí si neuvědomuje, že jízdním kolem je z pohledu zákona i koloběžka, i ta elektrokoloběžka. Proto říkají, my bychom některé návrhy podpořili, kdyby se týkaly i koloběžek.
Děkuji.
Srovnávat tuto dobrovolnou smlouvu, která vůbec nezakládá ničehož, co tady bylo řečeno mým předřečníkem, to znamená, nikomu nic neodevzdáváme, nezakládá to žádné právo na základnu a tak dále, a tak dále. Všechno musí být přece následně schváleno ještě Parlamentem. Slyšeli jste to tady několikrát. Já chci patřit osobně, a mí kolegové určitě také, spíše do té západní části světa. Mimochodem, my budeme 24. země, která toto mít bude. To samo o sobě samozřejmě není nic, co by nás zavazovalo k tomu ji přijmout. Ale kolegové, kolegyně, doufám, že se tak stane a smlouva bude přijata.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Radovan Vích a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Nicméně přece jenom si dovolím na pár věcí poukázat. Ta upravuje vztahy mezi členy NATO včetně jejich případného působení na území jiného členského státu NATO. Obranná dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy představuje zvýhodnění jednoho státu NATO, kterým jsou Spojené státy americké, vůči dalším spojencům z NATO. Není tedy reciproční. Občané České republiky budou na jejím základě nuceni strpět různá omezení, výhody jdou naopak za americkou smluvní stranou. Dohoda je také rámcová, což znamená, že jednotlivé podrobnosti budou upravovat další smlouvy a ujednání. Dohoda znamená částečnou ztrátu kontroly nad územím České republiky. Pro ozbrojené síly USA ale žádný početní limit není stanoven. Takže klidně to může být třeba 10 000, možná i víc. Dohoda to nijak neupravuje. Řešme náklady spojené s pobytem vojsk Spojených států u nás. Navíc se Česká republika zavazuje vyvinout úsilí k usnadnění pro ozbrojené síly USA a dodavatele USA přístupu a užívání soukromých pozemků a zařízení a veřejných pozemků a zařízení. V obou případech včetně silnic a letišť. Dohoda rovnou obsahuje zmocnění pro provádění stavební činnosti pro americkou stranu na českém území. A je tam ještě jedno ošemetné ustanovení o tom, kdo ponese náklady na tu výstavbu, provoz a údržbu. Za čtvrté. Pokud je mi známo, tak v Maďarsku, tam si v dohodě potom vyjednali další ujednání, že velitelem cizí základny bude jejich občan. U nás v té dohodě zatím nic takového není a uvidíme, jakým způsobem to potom bude, pokud bude tato dohoda schválena, v dalších prováděcích dokumentech. To je podle mého názoru opravdu nebývalý rozsah zvýhodnění, která se dá přirovnat jen k dlouhodobému pobytu sovětských vojsk na území Československa. Vidíme, že slovenská vláda se je snaží ututlat, ale postupně se něco do médií dostává. Velmi významná jsou ustanovení ohledně právních sporů a trestního stíhání. U civilních sporů je to bezprecedentní oslabení práv českých občanů vůči ozbrojeným silám USA, jejich civilním spolupracovníkům a rodinným příslušníkům. Případná celní prohlídka bude zrychlená, v řadě případů až v místě bydliště takové osoby - dovážený či vyvážený osobní majetek. Dohoda se také vyhýbá slovu základna. Místo toho užívá pojmy zařízení a prostory. Tato doložka je součástí dohody na Slovensku, kde byla nakonec interpretační doložka přijata. Jejím obsahem bylo explicitně uvedeno, že dokumentem se nezřizují vojenské základny.
my to musíme odmítnout, proto jsem taky navrhl návrh na zamítnutí. Takže samozřejmě i ta změna ústavy, to SPD nepodporuje a myslíme si, že by to právě mělo procházet vždycky tím hlasováním v Parlamentu. Takže to je stanovisko SPD. A žádám vás tedy, aby se hlasovalo o našem návrhu na zamítnutí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Pokračujeme v obecné rozpravě, přičemž přebírám řízení schůze. Prosím. Váš návrh jsem si zaregistroval, dám o něm hlasovat. Ptám se, zda někdo další se ještě hlásí do obecné rozpravy? V tento moment žádnou přihlášku nevidím a z toho důvodu končím obecnou rozpravu.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám za tu debatu poděkovala. Odnáším si z této debaty jednu věc.